Ani vteřinu! Opravdu ne. Opravdu mě to nezajímá, tak s tím nepolemizujte. A pokud někdo nebude chtít například uvést počet sportovců, je to jeho legitimní rozhodnutí a nebude žádat. Já jsem podepisoval mnoho žádostí o dotační tituly v různých programech evropských nebo národních. K čemu vám to je? Nepotřebujete to!
Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Holeček, poté s přednostním právem paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na to, co tady řekl kolega Stanjura. To znamená, že vlastně hájí to, aby zůstal současný stav, jaký je. Čili to není jenom proto, aby byl přehled. To je proto, aby se mohla naplňovat nějaká vládní sportovní politika. Nevím, kdo z vás ví, kolik to dneska stojí, ale věřím, že řada z vás ví, kolik stojí dneska sport v klubu. Není to laciná záležitost.
Děkuji a s přednostním právem prosím k mikrofonu paní ministryni.
Já už jenom skutečně jedno krátké doplnění. To je celé. A protože členská základna v dotačních programech má poměrně význam a protože chceme, abychom v tom měli férové podmínky pro dotace, jako máme férové podmínky na hřišti ve sportu, tak to je všechno.
Žádám Sněmovnu, aby v rámci jednání o migrační krizi začala projednávat zcela zásadní problém, a to, co si konkrétně s migranty u nás počneme. Je to referendum o vystoupení z Evropské unie. To jste nám tady zamítli loni v létě. Je to kontrola hranic. Je nutné okamžitě zabezpečit ochranu našich státních hranic a zahájit důslednou kontrolu osob, které se tady pohybují. Natrvalo umístit a integrovat do České republiky proti vůli občanů. To, co vláda předvádí, je absurdní nesmysl. Ubytovna v Kostelci má kapacitu 275 lidí a už je z poloviny plná a Havířov ubytuje 151 lidí. To znamená, že tam těch islámských migrantů a dalších lidí, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie, bude více než čtvrtina ve srovnání s množstvím původních obyvatel. A znovu vás žádám i v souvislosti s dnešními událostmi v Bruselu o zavedení nulové tolerance nezákonné imigrace do České republiky a žádám vás, abyste zajistili, že žádní radikální vyznavači islámu nevniknou na území České republiky. A jestli to nedokážete zajistit, tak zastavte imigraci do České republiky. Odmítněte ty kvóty, odmítněte, postavte se Evropské unii, vážená vládo, protože vy nedokážete zajistit bezpečnost občanů České republiky. Muslimští migranti z Afriky a Středního východu jsou jednoznačně obrovská bezpečnostní, kriminální a sociální hrozba do České republiky. Kradou v obchodech atd. A takových dopisů od zoufalých lidí mi chodí velké množství. Do budoucna má být posíleno místní oddělení o 28 policistů.
Jenom, když dovolíte, informace pro všechny kolegyně a kolegy, mám přihlášku s přednostním právem pana ministra Chovance.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych to velmi krátce odůvodnil. Situace na severu Moravy se dramaticky zhoršuje. Ministři této vlády nemají řešení. Místo toho se veřejně mezi sebou na toto téma dohadují ve snaze získat nějaké politické body. Bývalý vlastník se zbavil odpovědnosti a je to tento vlastník, který získal společnost OKD, která je předmětem právě probíhajícího soudu. Obžalovaní svou vinu odmítají, odvolávají se na pokyny tehdejšího ministra financí a současného premiéra Bohuslava Sobotky a také tehdejšího ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. To, kam by se vyšplhala dnešní míra nezaměstnanosti po případném krachu, je naprosto nepřijatelné. To vše se může ještě více zkombinovat s umisťováním nelegálních islámských imigrantů v kraji.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
V rámci projednání bodu navrhujeme následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu ČR k okamžitému zastavení přijímání nelegálních islámských imigrantů -
To potom můžete přednést, pokud bude bod schválen, v podrobné rozpravě.
Média mluví o desítkách mrtvých a zraněných. Podle svědků se před výbuchem ozývaly arabské výkřiky a střelba. K dalším explozím došlo v bruselském metru. Bohužel kroky většiny evropských politiků vedou spíše ke zvýšení rizika dalších teroristických útoků a islámu než ke snížení tohoto rizika. Říkáme, Evropa čelí pokusu o okupaci ze strany radikálního islámu. Odpovědnost za tuto situaci nese politika Evropské unie, ale i naší vlády. Její multikulturní plány a její plány na integraci milionů muslimů v Evropě. Pokud to neuděláme, tak si pak můžeme vybrat, jestli další bomba vybuchne na Můstku, nebo u Muzea.
Táži se, zda má ještě někdo návrhy na změnu programu schůzi. V tuto chvíli navrhuji tento postup. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím.
Ostatně na mém názoru by asi tolik nemuselo záležet, ale podobně se vyjadřují přední představitelé jak Rakouska - o tom zde mluvil pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mihola, mluví o tom prezident rakouský, mluví o tom rakouská ministryně vnitra, o tom, že tato dohoda s Tureckem problém nevyřeší. Mají o tom značné pochybnosti vedle toho, že samozřejmě říkají, že jde o legitimizace autoritativního režimu Ankary. A já jsem se ho chtěla zeptat, co bude ve chvíli, kdy onen limit dohodnutý s Tureckem, tedy 72 tisíc uprchlíků, kteří se mají vyměnit systémem jeden za jednoho, tak co bude, až tento limit bude vyčerpán. Co bude následovat? Diplomatické řeči - ti diplomaté říkají, že dojde k přehodnocení dosavadních plánů. Co bude místo toho? Na to se chci zeptat pana předsedy vlády a pravděpodobně budu muset najít ještě nějaký jiný prostor. Chtěla bych vědět také, co bude, když mluví evropští diplomaté o onom dobrovolném přesídlovacím programu. Sami víme, že nefunguje. Někteří lidé, nebo většina uprchlíků chce do Německa, někdo nechce nikam, maximálně ještě do Švédska. Jak říkám, chceme tímto usnesením reagovat na nový vývoj. Nebo je budu muset přečíst znovu? Já je alespoň přečtu, abyste o nich mohli přemýšlet, protože než budeme hlasovat, tak potom by někteří mohli mít dojem, že jsou rychle přečtené a že neměli možnost srovnat si v hlavě, co chtějí a co nechtějí podpořit. Za druhé. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje ochranu vnějších hranic schengenského prostoru za prvořadý úkol vlád jednotlivých členských zemí Evropské unie. Za čtvrté. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že státy, které nejsou schopny plnit své závazky a chránit vnější hranice schengenského prostoru, mají tento prostor opustit, neboť ohrožují bezpečnost občanů všech zemí Evropské unie. Rozumím tomu, že některé návrhy se vám nebudou líbit, budou vám připadat příliš ostré, možná radikální, ale od toho tyto názory mají zaznít, abychom se někam posunuli dál. Mluvit pořád o tom, o čem jsme mluvili před rokem, nedává vůbec žádný smysl. Opakovat tady články, které už se otiskly pětkrát, nedává žádný smysl. Proto přicházíme s tímto postojem, který přináší nějaký nový pohled na tuto věc. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové.
Jenom velmi krátce prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Němcové. Ano, potvrzuji to, co tady říkala o tom usnesení, s tím, že samozřejmě má pravdu. My jsme pro to také hlasovali. V žádném případě jsme si nechtěli dělat nějakou čáku na to, že my jediní snad víme, jak se věci mají řešit. A ukazuje se třeba i dnes, že skutečně zásadní byly a jsou zásadní i nadále.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Myslím, že jestli by měla mít tato debata smysl, tak má smysl jenom tehdy, abychom se možná jako Francouzi a Britové pokusili nějak solidárně a s rozumem a s nadhledem ten problém řešit. Zatím tady zaznívá jenom: odmítáme americký kapitalismus, odmítáme to, co říká česká vláda, odmítáme všechno, co kdo kdy navrhl. Říkejte tady "navrhujeme, co se má dělat".
Tím ubírám sociální demokracii dvě minuty. Nyní pan poslanec Martin Lank, poté pan poslanec Soukup, potom paní poslankyně Langšádlová. To je pořadí přihlášených podle nových přihlášek i starých, tak je kombinuji. Klubu ODS zbývá podle mého ještě více než pět minut, takže je to všechno v pořádku. To jsou moje poznámky, které tady mám.
Ke svému předřečníkovi panu Urbanovi: Pane kolego, Úsvit tady navrhuje. Vždycky jsme navrhovali řešení. Vždycky jsme navrhovali řešení, ale vždycky jste ho odmítli.
Děkuji.
Nebudu opakovat všechno, co jsem říkal v prvém čtení, jenom zdůvodním svůj pozměňovací návrh. To je nebývalá rychlost. Ve mně to vzbuzuje jisté podezření, že ten pozměňovací návrh vznikal na Ministerstvu školství, ale proč ne. Já o tom z tohoto místa mluvím poměrně často. Já zkusím jenom pár příkladů, co už jsme tady schválili nebo co projednáváme, případně co všechno chystají jednotliví členové vlády. Centrální registr bankovních účtů - projednáváme v Poslanecké sněmovně. Registr smluv - ten už jsme schválili, teď ho díky Ministerstvu zemědělství možná trošku demontujeme. Uvidíme, k čemu se přikloní většina. Registr přiznání veřejných funkcionářů. Čtvrtý, o kterém mluvím. Centrální registr přestupků - ten už Poslanecká sněmovna schválila. Aby nezůstalo pozadu ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak chystá, myslím, že už je to na vládě, registr náhradního plnění. V zákoně o hazardu - Protože levá část sálu zbožňuje registry, tak si možná mezi sebou vykládají o tom, jak je to dobře, že máme tolik registrů. To já bych jim i toleroval, i když mám opačný názor. Před dvěma týdny jsme tady poměrně obsáhle diskutovali registr lékařů, případně registr pacientů nebo diagnóz. A nyní tady máme registr sportovců, klubů a trenérů. Uvidíme, co všechno ministři vymyslí. Takže já myslím, že už musíme taky jednou říct: dost! Pokud ne, tak je třeba vyměnit ty, kteří to mají ve své pracovní náplni. Úplně stejně - a to by tedy bylo křiku z levé strany spektra, kdybychom řekli, že bychom měli zavést registr odborářů! Já to nenavrhuji, abychom si rozuměli, to je dobře, ale taky to má charakter spolku. K čemu nám je registr sportovců? Ale ani oni k tomu nepřistoupili, aby vytvářeli registr sportovců. Vždyť přece můžete do podmínek dotačního programu zadat, že vám někdo dá evidenci sportovců, když už vás to tak zajímá. K tomu nepotřebujete zákon, to je poměrně jednoduchá věc. To je cíl, na kterém se podle mě buď všichni, nebo téměř všichni shodujeme. A pokud ho podpořila, možná se zdržela nebo byla proti, tak svým hlasováním navrhla odebrat sportovcům 600 milionů korun.
Takže bych vás chtěla poprosit, až domluvím, abychom se věnovali tomuto procesu. Přála bych si, a záleží mi na tom, aby všechno to, co tady pan premiér na úvodu řekl, bylo naplněno, aby byly naplněny dohody a aby Evropa migrační krizi zvládla. O tom není pochyb. Rozumím tomu, že na území Turecka jsou dneska téměř 3 miliony uprchlíků. Dohoda přece přináší dvě důležité věci. Vím, že naše Ministerstvo vnitra a bezpečnostní orgány dokážou prověřit každého, kdo přichází. My dokážeme prověřit, zda ten, kdo přichází, je nebo není bezpečnostním rizikem. Jsem přesvědčena, že musí i zpětně dojít k prověření všech, kteří v uplynulých měsících do Evropy přišli. Ale chceme, aby Evropa byla dlouhodobě závislá na Turecku? Já si to nedovedu představit. A my na to musíme být připraveni. Prosím, nevzdávejme se jich. Musíme chránit bezpečnost. Platí to. Ano, musíme chránit bezpečnost, především bezpečnost občanů Evropy. Ano, je to pravda. Ale nezapomínejme v lidech vidět lidi. Chtěla bych velice apelovat na to, abychom zůstali pevnou součástí Evropské unie. Jsem přesvědčena, že si musíme uvědomovat i důležitost euroatlantické vazby. Nesdílím ten pohled ideologického vnímání událostí posledních let. Ano, my i naši spojenci děláme chyby. Dělali jsme chyby i při řešení migrační krize.
Budeme pokračovat faktickou poznámkou paní poslankyně Hnykové.
Děkuji, pane předsedající. Vážená dámy a vážení pánové, my tady probíráme informace vlády České republiky o migrační krizi. Podívejte se za nás. Sedí tady jediný ministr. Má tady sedět! Probíráme tak závažné téma a není tady! Kde je pryč? Takovou dlouhou dobu jsme čekali na to, až se tento bod dostane na program Sněmovny. A opět tu pan předseda vlády není! Zastupuje naše občany a není tady! Omlouvám se, ztiším se. Pokud se stane, že se pan předseda vlády nedostaví, poslanecký klub Úsvit požádá o přestávku do té doby, než se sem vrátí. Děkuji a omlouvám se za zvýšení hlasu.
Já vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Já jsem vycházel ze slov paní kolegyně.
Pane předsedající, já to upřesním. Já bych chtěla přerušit schůzi do příchodu pana předsedy vlády.
Ptám se, kdo je pro.
Protože již nevidím žádnou další přihlášku s přednostním právem, budeme se věnovat bodu Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Prosím, máte slovo. Není tomu tak. Do rozpravy se nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Přihlášeno 165 přítomných, pro 154, proti nikdo. Nyní mi dovolte načíst omluvu, a to pana ministra financí, který se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny Na lavice vám byl dnes rozdán aktualizovaný písemný podklad. Prosím předsedu poslaneckého klubu Úsvit národní koalice poslance Marka Černocha, aby se ujal slova.
Proto bych vás velmi poprosil, zdali byste podpořili tento návrh tak, aby poslanecký klub Úsvit mohl sedět společně.
Prosím, máte slovo.
Dochází k prvnímu zběhnutí, vytvoření prvního přeběhlíka z opoziční strany do vládní koalice, a to do hnutí ANO, které nám dlouhodobě vykládalo, jak se bude chovat jinak než politici a jak odpadlíci jsou špatně, přeběhlíci jsou špatně. Máme někoho, kdo kandidoval za TOP 09 a zdrhá k hnutí ANO, protože je zřejmě dneska více v kurzu. Máme to v přímém přenosu se souhlasem pana prezidenta, který ho tady napřed pochválí, pak ho pan předseda klubu odvede na Hrad, kde mu to zřejmě posvětí, a tváříme se, že se nic neděje. Všechno je v pohodě, přeběhlíci jsou náhle povoleni. Myslím si, že to je špatně, že prostě přeběhlíci z opozice do koalice jsou nešťastným příběhem. Lidé mají vzdát svůj mandát a ne zdrhat někam jinam. Říkám to tak, jak jsem to říkal vždycky v této budově, bez ohledu na to, že si nemyslím, že my jim ten mandát brát máme.